Místo toho, aby se snažila získat důvěru a budovala důvěru, což se jí tedy evidentně nedaří, tak posiluje represi. Pro mě naprosto nepřijatelné. A možná právě proto, že si to ta vláda uvědomuje, tak chce posílit právě ta represivní opatření. Nepřijatelné z mého pohledu.
Ptám se, kdo dál má zájem o vystoupení v obecné rozpravě. Otevírám rozpravu podrobnou. Zde je přihlášen jako první pan poslanec Feri. Mluvím velmi pomalu, kdyby náhodou pan poslanec ještě vstoupil do sálu.
To je vše.
Mluví o té věci, kterou pan poslanec Feri načetl, to znamená ohledně těch studentů. Takže záleží na vás, pokud s tím budete takto souhlasit.
Děkuji zpravodaji. Máte slovo, pane ministře.
Pokud tam projde cokoliv jiného, tak prostě budou jiné stropy pokut v různých zákonech, podle kterých vydáváme nařízení. Nicméně o tom, jaká výše té pokuty bude, vždycky rozhodne ten správní orgán.
Ještě někdo do rozpravy ve třetím čtení? Pokud nikoho nevidím, i rozpravu ve třetím čtení uzavírám. Ptám se, jestli můžeme pokračovat závěrečnými slovy po třetím čtení? Není tomu tak.
Děkuji, pane předsedající. Legislativně technické nebyly žádné načteny a uplatněny, takže není o čem hlasovat. Takže první hlasování by byl návrh A. Je to pozměňovací návrh obsažený v usnesení výboru pro bezpečnost. Potom by bylo druhé hlasování, které by bylo alternativní. A tyto dva návrhy můžeme hlasovat jedním hlasováním, protože se nevylučují. Potom bychom hlasovali zákon jako celek.
Dobře, děkuji. To je návrh procedury. Není tomu tak. Pane zpravodaji, vaše stanovisko?
Stanovisko výboru je doporučující.
Druhý návrh?
První hlasování je, že by tato výše pokuty nebyla 3 miliony korun, ale 500 tisíc.
Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Čili teď musíme někoho vyvolat, kdo se hlásí.
Děkuji, pane předsedající.
Ano, naši voliči nás určitě sledují. A samozřejmě můžeme tady uvažovat o lecčems, ale co je na misce vah s prodloužením, nebo neprodloužením nouzového stavu? Když řekneme, že konec, ptám se, kdo nahradí chybějící zdravotní sestry, kdo nahradí lékaře ve zdravotnických zařízeních, kdo nahradí pracovníky v sociálních službách, když to nebudete moci nařídit ani vojákům, ani hasičům, ani studentům? To bez nouzového stavu nelze udělat. Tak chcete nechat padnout vysílením ty zdravotní sestry? Opravdu si myslíte, že to je tak jednoduché na tom covidovém pracovišti v té nebo oné krajské nebo jiné nemocnici? Možná, že vám je to jedno. Anebo se můžeme zachovat tak, jak napsal Miroslav Macek. Tak si vyberte, jestli je vám milejší ta hospoda, nebo ty zdravotní sestry a doktoři!
Děkuji za slovo. V tuto chvíli, co my rokujeme, tak bojují naši zdravotníci o spousty životů našich spoluobčanů. Proto bych jim chtěl v první řadě všem poděkovat, a nejenom zdravotníkům, ale všem, kteří tam pomáhají, to znamená studentům, ale také vojákům. A doufám, že vojákům nepoděkujeme tím, že jim orveme jich rozpočet. Takže to by bylo asi na úvod. Děkuji všem, kteří se na pandemii podílejí a zachraňují lidské životy. Mohu ho ukázat, ale zkusím ho citovat: Vážený pane poslanče, jelikož jste naším zástupcem a my vám platíme, budeme žádat, abyste se jako první dal očkovat proti covidu. - Já jsem mu odpověděl: Ano, pane Jakube Božku, dám se očkovat, ale ne že vy mě žádáte, ale že já chci. Já mluvím o těch, kteří s tím ty problémy mají, a byli to někteří kolegové dokonce z našeho klubu. Takže vyjádřím se k pandemii, o které dnes jednáme v souvislosti s prodloužením nouzového stavu. A k tomu si vypůjčím bonmoty sira Winstona Churchilla. Je to, jako by to bylo dnes. On o tom mluvil ve válce, ale to my jsme také: Toto není konec pandemie ani začátek konce, je to jenom konec začátku. Vzhledem k rostoucímu počtu nakažených můžeme slíbit jediné: více nakažených, více nezaměstnaných a bohužel i více mrtvých. Není pochyb, že pandemii porazíme. Nebude to ale dnes, nebude to ani zítra a nebude to bohužel ani tento rok. Proto bychom my politici měli jít příkladem v testování i v očkování, které jediné má šanci pandemii zastavit a pomoci tuto situaci vyřešit. Jsme ve válce s celosvětovou pandemií a je nutná disciplína nás všech. A znovu opakuji, že příkladem bychom měli být my politici, kteří by měli zapomenout na stranická trička, protože bez společné snahy můžeme také prohrát. Mezi vítězstvím a prohrou leží jen jedno jediné číslo. A to číslo je počet mrtvých, kteří na pandemii zemřou.
Já vám také děkuji za vaše vystoupení a v tuto chvíli vystoupí pan poslanec Válek.
Doufám, že jste nikdo neomdlel, když jsem to řekl, protože je to překvapení možná, ale já řeknu přesně za co. Já jsem si vytiskl ten projev a je to přesně tato formulace: "Všichni víme, že jediným finálním řešením je vakcína." Já pevně věřím, že to všichni víme. Já pevně doufám, že to tady všichni z nás budou opakovaně říkat, a tím snad začne konečně ta kampaň, která fakt nezačala. My, kteří jsme byli včera na tom týmu, kde každá strana nominovala jednoho a kde jsme slyšeli od pana náměstka Černého ty důvody, proč kampaň nezačala dřív, tak já bych byl velmi nerad, kdyby se takovéhle důvody a ještě takovéhle argumenty někdy opakovaly. Co bylo, bylo. Dobře. Proto musíme mít nějaký očkovací plán. Tady zaznělo, že se s ním seznámíme, nicméně ten plán, tak jak já jsem se díval, visí na stránkách Ministerstva zdravotnictví. Na základě současného stavu vědeckého poznání..." Za mě dobře. Očkovaný nebude muset být v karanténě. Proto bych rád, aby očkování proběhlo co nejrychleji, co nejmasivněji pro všechny, co mají zájem. Moje dlouhodobá obava není ta, že se lidé nenechají očkovat, protože já jsem přesvědčen o tom, že Češi nejsou hlupáci. A pár popíračů, kteří si myslí, že buňka vykadí virus, aby se zbavila škodlivých látek, prosím, ať takoví jsou. Můžou lovit lochnesku, vzít si k tomu za ruku yettiho a přitom pozorovat ufony, kteří tam u toho jezera přistávají na té své placaté zemi, kde žijí.
My máme naspořeno, my jsme ochotni třeba i se lehce zaúvěrovat, ale musíme vědět, že se to zase někdy otevře. Tady býval často připodobňován nouzový stav k povodním, ale ty povodně jednou protekly, tu škodu napáchaly a pak už se z nich ten byznys, ten život v Karlíně tady v Praze, zotavoval. Ale tady se to neděje. Tady to je rána za ranou, které dopadají na ten byznys. A my jsme věřili a vláda to slibovala, že ty jistoty dostanou. Ty jistoty doposavad nedostali. Já bych zareagoval ještě na dvě věci, o kterých zde hovořil pan ministr Blatný, zejména na tu část, která hovoří o zdravotnictví. Když jsme měli velkou konferenci Jagello na Pražském hradě o obraně, tak jsem děkoval Armádě České republiky, a byli vnímáni velmi pozitivně jako klíčoví aktéři řešení první pandemické vlny. Ale od té doby, pane ministře, možná pane premiére nebo pane ministře Hamáčku, od té doby uběhlo dalších pět šest měsíců, takže já bych očekával, že v těchto krocích ta vláda přece půjde směrem - my potřebujeme mít vybavenost pro tu dobu, kdy nebudeme muset povolávat armádu, kdy to saturujeme, ten systém, z nějakých třeba nově nabraných nebo přeškolených lidí. Ještě jsem se chtěl vrátit k jedné věci. Pan ministr Blatný zde slíbil několik věcí, které se stanou. Váš argument pro prodloužení nouzového stavu, a já si ho pamatuji velmi přesně, byla nemožnost řídit centrálně hygienické stanice. Ale pojďme tedy, protože to byl jeden z důvodů, to centrální řízení ukotvit v zákoně. Tedy to, co vláda už jednou se pokusila udělat v tom prvním stavu. Ono totiž zase řešíme tu pozitivní motivaci. Já už se budu blížit k závěru. A žádná specifická opatření tam uplatněna nebudou. Já vám děkuji. Já jsem vás chtěl vyzvat, ale od vás to zaznělo, tak já doufám, že to všichni slyšeli, a kdybyste to i zopakoval, bylo by to podle mě přínosné. Pan premiér Babiš tady hovoří o tom, že se z pandemie nemá dělat politikum. Vy jste přišel do vlády po panu ministrovi Prymulovi jako nepolitický ministr, který věci řeší odborně.
Dobré odpoledne, vážení paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v rozpravě s přednostními právy.
Já bych tady rád přečetl jednu výzvu, která je skutečně relevantní a je velice důležitá. Informacím podléhá značná část populace, včetně některých zdravotníků. Vakcína je jedinou šancí společnosti zvládnout pandemii koronaviru. Denně vidíme těžká zdravotní postižení, úmrtí a tragédie v rodinách, v rozsahu ještě před rokem zcela nemyslitelném. Nákazu nadále považujeme za nebezpečnou ruskou ruletu, která si své oběti hledá bez větších pravidel. Proto svědomitě dodržujme stanovená protiepidemická opatření. Teď je čas říci, že vakcinace je samozřejmě lepší než sedět měsíce zavření doma. Teď je čas říci, že účinnost i bezpečnost vakcíny bude velmi pečlivě sledována. A to je samozřejmě výzva, kterou tady podepsali za Společnost infekčního lékařství pan Kümpel, Plíšek, Chlíbek, paní Roháčová z Bulovky.
Není to úplná samozřejmost, já jim za to chci poděkovat, že se chovají takto vstřícně. Takže pane ministře, ještě chviličku. Nyní tedy otevírám rozpravu. Prosím, pane ministře, máte slovo.
A já vám za to ze srdce děkuji, vážím si toho. Dovolte mi seznámit vás se souhrnem stávající epidemické situace. Od víkendu tomu tak není a čísla začala opět stoupat. Dopředu říkám, že v té době, kdy se tak stalo, se ještě nemohly plně projevit změny dané předchozím uvolňováním během minulého týdne, a je to odraz toho, že opatření, tak jak byla nastavena, pravděpodobně nebyla plně dodržována.
Obávám se, že to bude mít velmi těžké a že na dostatečnou proočkovanost se dostaneme velmi těžko. Sjednocený design, všechno funguje dohromady, hraje to dohromady. Rozumím, že pan ministr Blatný nastoupil do jedoucího vlaku, který neví, kam jede, třeba proti zdi. Kolegové z mého poslaneckého klubu mi říkají, že jsem blázen, ale já to udělám znova. Tak pane ministře, já vám nabízím, jestli nevíte, jak tu kampaň udělat, tak my vám s tím pomůžeme. Pojďme je přesvědčit o tom, že to očkování dává smysl. To je věc, ve které mě pan ministr trochu zklamal, protože jsem očekával, že se nestane vládním rakem. Co je vládní rak? Vládní rak znamená, že předložíte nějaký návrh, pak dostanete čočku, lidově řečeno, a pak račím pohybem vycouváte zpátky, že vlastně teda ne. Klasická píárová smyčka. Takže tolik ministr zdravotnictví. Může se jistě namítat, že to je přece jenom do špatných časů, že tabulka PES je do tady té doby, ale má-li to být něco udržitelného a předvídatelného, i na toto je potřeba myslet. Dále bych se rád obrátil na ministra průmyslu a obchodu, ale budu to muset směřovat na pana předsedu vlády, bohužel, a to se týká restaurací. Ten tonoucí ho už už chytá, a vláda na poslední chvíli cukne. Víte, když řeknete rozvolňujeme a budete moci mít otevřeno do deseti večer, tak se na to ti restauratéři musí připravit. Co to znamená? Ten večerní provoz je vlastně pryč. Já bych pro to měl pochopení leda za situace, kdyby se řeklo mé oblíbené A - a B, to budou ty kompenzace. Když je tu argumentováno tím, podívejte se do zahraničí, no tak se nemůžete podívat jenom na to, že v Německu jsou zavřené hospody, ale taky jakým způsobem se tam kompenzuje. Prostě kompenzace podnikům v gastru je v Česku směšná. Takže to je otevírací doba. To je taky krásný příklad toho, jak vláda jako rak něco vymyslí, a pak řekne no, my jsme to tak vlastně nemysleli, chybička se vloudila. A odcouvá zpátky, protože přece veřejné mínění. No tak nejdřív začne ministr Zaorálek z nějakého nesmyslného důvodu hovořit o zadržení na 48 hodin. Pak teda to uvádí na pravou míru. Bláznivý, naprosto bláznivý. Pak se ministr Havlíček i další členové vlády obouvají do Prahy, jak je ta Praha vlastně hrozná. Já vám řeknu proč. Jdou na tramvaj. Jdu na tramvaj a jedu domů. Ale to by chtělo nějakou práci hlavou, že ano? A další příklad jsou trhy, vánoční trhy. Já jsem dostal desítky zpráv od trhovců, kteří nevěděli, jestli, nevím, prodávají medovinu jako vánoční dárek. Můžou ji prodávat, nemůžou ji prodávat? A poslední věc, která se týká gesce spravedlnosti. Protože soudy pořád fungují, je tam velké množství lidí, je tam nějaký ten senát, je tam zapisovatelka, je tam veřejnost, jsou tam samozřejmě účastníci řízení. A začíná se tam zvyšovat koncentrace lidí za situace, kdy se to zhoršuje, z mně úplně nepochopitelného důvodu. Na to bylo v tom předchozím doporučení pamatováno, teď vůbec ne. Dámy a pánové, náš poslanecký klub nemůže podpořit nouzový stav. Po tom všem, co vláda předvedla, po tom všem, co vláda udělala a na druhou stranu neudělala, bohužel náš poslanecký klub nepodpoří žádné prodloužení nouzového stavu.
Dobrý den.
Ale tam opravdu podle slov Ministerstva zdravotnictví očkují především praktici. Ale přece ti občané mají vědět, kdy to bude. V lednu, v únoru, v březnu... Takhle má vypadat podrobná strategie očkování. To nikam nevede. Ale slova členů vlády v této chvíli berou občané vážně a neřeší, jestli to úplně jde, nebo ne, ale říkají si: ježiš, ten ministr to takhle chce. Soustřeďme se na praktické věci, na to, ať máme dobrou strategii očkování. A v tom vláda dělá bohužel velmi málo.
V tuto chvíli již neeviduji další přihlášky do rozpravy, takže pokud se již nikdo nehlásí... Pan premiér?
Děkuji všem za podporu, kteří mi psali a sdíleli moje utrpení při některých těch projevech. A vy jste to teďka roztrhal na kusy. Ale dneska to není o očkování přece, ne? Někdo tady říkal, že jsme přišli s pýchou. Já jsem sem přišel s pokorou, s žádnou pýchou. Všichni ti, kteří nechtějí prodloužit nouzový stav, chtějí chaos a ohrožují životy našich spoluobčanů. Jednoznačně. Chcete jenom chaos, nic jiného. A to jsme mohli dneska vyřešit za hodinu. Všichni jste si udělali ty projevy... Jaká represe? A potom budete zase řvát: a zase jste nic neudělali a všechno špatně! Ale já chápu, že ten nouzový stav je potřeba mít stále, abyste mohli mluvit tady, abyste stále mohli mluvit a napadat tu vládu a opakovat jí některé ty lži. Dneska pan Fiala tu není, řekl, že budou nějaké omezené spoje Českých drah. Tak jsem psal Havlíčkovi, Havlíček psal Bednárikovi. A je vyřešeno. A proč to ten Hřib neudělal? Není pravda, že já jsem kritizoval obyvatele Prahy. Je to lež, kterou opakoval Bartoš, Hřib a další. To věděli, ne? A neudělal vůbec nic. To jsem kritizoval. A potom jsem kritizoval, že na Staromáku někdo prodává langoše a trdelník. A to bylo všechno. Ale vy jste to převrátili všechno, protože vám to vyhovuje, děláte tu politiku, vy jste ti profesionální politici. Takže já to odmítám. Já fakt tomu nerozumím.